Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.
Doporučuji odložit tu myšlenku.
Jestli má někdo ještě faktickou?
Dobře, v případě, že padne návrh, musí padnout v podrobné rozpravě, aby byl načten a dalo se o něm hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je určitě v pořádku, abychom se zabývali všemi nepravostmi, které kde proběhly. Na druhou stranu je potřeba se velmi dobře zaměřit také na to, co probíhá dnes.
V tom případě musím dát slovo panu kolegovi Laudátovi s faktickou poznámkou, a pak dostanete slovo s přednostním právem.
Jenom mě trošku zaráží, že Praha už dospěla do situace, nebo politické vedení, že má tak malé sebevědomí. Je to městská akce, státní peníze tam nejsou žádné. Samozřejmě jsou to veřejné peníze, což je argument, nicméně - pane Jurečko, mohl byste být ticho? Já vím, že jste po bionaftě rozrušen, ale mě to ruší. Děkuji.
Máte slovo.
Praha je pro mě moje hlavní město. Kolegovi Kortemu rozumím. Jestli poslední, kdo tady v Praze má důvěru, je Poslanecká sněmovna, což jsme my dva spolu dokázali i s druhými kolegy z politického spektra, tak si myslím, že je naše povinnost při takové předražené zakázce občanům Prahy, hlavního města, říct, na co jsme přišli, anebo nepřišli. To je můj důvod. Nejsem manipulovatelný. Mně vůbec nebránilo pracovat v Opencard a pracovat i ve výborech, kam jsem normálně docházel. Vy jste říkali, že v minulosti tady, když jsem já tu nebyl, bylo plno komisí a na nic nepřišly. A opakuji znovu, ten důvod mám jasný: nejsem přesvědčen, že vyšetřovací orgány i na Magistrátu, a pan Korte prostřednictvím vás to ví, opět na něco přijdou. Jen se to prodlouží a Blanka bude čekat možná na další volební období.
Dovolte, abych pokračoval v jednání naší schůze. Na začátku přečtu omluvy, které ke mně dorazily.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové, vláda České republiky 27. října 2014 schválila vládní návrh na přijetí změn článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a na ratifikaci stanov této organizace. Jedná se o změnu mezinárodní smlouvy, tedy nelegislativní materiál. Schválení těchto stanov a změn jejích článků se řídí ústavními předpisy každého členského státu. Tento materiál byl na vládu postoupen bez rozporu. Materiál byl schválen vládou, poté postoupen Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s touto ratifikací. Byl odsouhlasen výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Světová organizace cestovního ruchu je mezinárodní mezivládní organizací se sídlem v Madridu. Stanovy organizace vstoupily v platnost v lednu 1975 a v roce 1976 ke stanovám přistoupila tehdejší ČSSR. Jedná se o změny názvu organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění této organizace a Výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace a zároveň sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro. Děkuji za pozornost.
Uvedené změny článků stanov a jejich přílohy, finančních pravidel jsou reakcí na změny, kterými organizace prochází, a odrážejí tedy reálné potřeby organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Také tomu tak není. Táži se, zda má někdo jiný návrh nebo doplnění. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Dobře, eviduji žádost o odhlášení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Dalším bodem, který je zařazen na dnešní jednání, je Jen se chci, pane předsedo, pro upřesnění zeptat: Zazní to tedy v podrobné rozpravě jako návrh doplňující usnesení? Ano, děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka.
Já jenom k panu kolegovi Stanjurovi: Kéž by Agrofert byl hnutí!
Děkuji kolegovi Laudátovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom na okraj se chtěl dotknout připravovaného návrhu zákona, který má zřídit Úřad pro kontrolu financování politických stran. Pokud vznikne samostatný úřad, tak to bude stát nemalé náklady a já si myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. A nedokážu si představit, co ti lidé kromě té kontroly vlastně budou dalšího dělat.
Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Závěrečné slovo pana předsedy - nebo už... podrobnou, tak otevírám podrobnou rozpravu a první se přihlásil předseda výboru kontrolního Vladimír Koníček. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan kolega Stanjura s přihláškou do podrobné rozpravy.
Ano, děkuji.
Nikdo, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předneseny v podrobné rozpravě, a to jednotlivě. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 157, z přítomných 141 poslance pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh je návrh kolegy Stanjury. Přejete si opakovat? Není tomu tak, bylo všem zřejmé. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. I tento návrh byl přijat. Budeme se zabývat bodem číslo Ještě připomínám, že sněmovní dokument nám byl doručen včas. Prosím.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se zabýval i doplněním výročních finančních zpráv politických zpráv a politických hnutí za roky 2012 a 2013 a přijal doporučující usnesení Poslanecké sněmovně, které máte ve sněmovním dokumentu 2362, kde doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: "Poslanecká sněmovna: - Za rok 2012 šest politických stran, za rok 2013 devatenáct politických stran. - A za rok 2012 tři politické strany, za rok 2013 osm politických stran. Tolik doporučení kontrolního výboru.
Děkuji a otvírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.
Ano, pane předsedající, v podrobné rozpravě se přihlašuji k usnesení, nemusím ho znovu číst.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji předsedovi kontrolního výboru za jeho zprávu. Jako první je smlouva ve druhém čtení, bod číslo Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tady musí být přítomen. Ani jeden z ministrů, ani ministr zahraničí ani ministr financí, přítomen dnes není, jsou řádně omluveni z dnešního jednání, a proto tento bod nemůžeme projednat pro nesoulad s usnesením Poslanecké sněmovny.
Především to, že přijetí této smlouvy je v zájmu České republiky. Je to také nezbytné z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Takže doporučuji dát souhlas k ratifikaci.
Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa.
Ještě jednou, omlouvám se za technickou nedokonalost.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Místo ministra vnitra Milana Chovance prosím, aby se za vládu ujal slova ministr dopravy Dan Ťok a odůvodnil nám návrh.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tuto úmluvu již podrobně uvedl pan ministr Chovanec v prvním čtení. Z tohoto hlediska nelze považovat ratifikaci úmluvy za bezpředmětnou. Dovolte mi pouze připomenout průběh projednávání v Poslanecké sněmovně.
Jak vidíte, zahraniční výbor nedoporučuje žádné usnesení, nicméně věcí se zabývaly další výbory, které zřejmě nabídnou Poslanecké sněmovně k hlasování doporučení k ratifikaci.
Nyní za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Lukáš Pleticha, který je zpravodajem výboru. Protože jestli Poslanecká sněmovna není ochotna po svém hlasování o zřízení vyšetřovací komise zvolit předsedu, tak to svědčí o tom, že tady někteří hrají nepoctivou dvojí hru.
Já to trošku odlehčím. Mně vadí to, že tady nechcete, nebo se bojíte, aby vystoupila primátorka Prahy, která má všechny kompetence k tomu, aby to, co chtěla vyšetřit, vyšetřila. Sedí na radnici, má všechny smlouvy, vede arbitrážní spory, možná bude vést soudní spory. Nemá nic, co by jí bránilo... Nic jí nebrání v tom, aby činila tak, jak má. Kromě toho, že chce tu odpovědnost přenést z Prahy na Poslaneckou sněmovnu jako celek. Policie to dělá špatně. A pokud ano, jsou to vaši ministři, kteří mohou tu špatnou práci odstranit a napravit. Ne naši. Tak co po nás vlastně chcete? Špatně funguje policie? Tak se ptejte ministra vnitra, jak je to možné. Policie brání vyšetření tunelu Blanka? Ptejte se ministra vnitra, jak je to možné, pokud je to pravda. Neptejte se sedmi kolegů, které tady zvolíme. Co to je za logiku? Vy tady vlastně říkáte, že když je nějaký starosta, který má problém a má to štěstí, že je součástí vládní koalice, tak mu zařídíme vyšetřovací komisi. A co chudák primátor či starosta, který má obdobný problém, možná menší, ale na velikost rozpočtu procentuálně stejný, který nemá zastoupení ve vládní koalici? Ono to je jednoduché. A to je celé.
Omlouvám se, pane předsedo.
Vzpomeňte si, jak jste se předháněli, kdo víc tu komisi chce. Máme ji a nefunguje. A je to díky vám.
Dobrý den. Já jsem v jedné komisi seděl. Na základě čeho? Bude posuzovat, jestli tato faktura byla formálně správně zlikvidovaná, nebo jestli tedy došlo k naplnění? Bude kontrolovat stavbu? Bude si probírat stavební deníky, jestli kontrolní dny probíhaly správně? Řekněte mi, co bude dělat, a já pro to zvednu ruku.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Kučera.
Nevím, že by tady paní primátorka v kuloárech někde byla a měla zájem.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a po něm pan poslanec Laudát.
Děkuju za slovo.
Prosím, Antonín Seďa, když odešel pan kolega Sklenák. Ano, informace asi dobře známá všem, kteří tady sedí a měli stejnou pozvánku.
Podívejte se na web.
Doufám, že jsme vyčerpali mezi body všechny ty, kteří s přednostním právem chtěli hovořit.
Ministerstvo financí od roku 2010 sjednává ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. V platnost vstoupilo již 8 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Sjednání této dohody probíhá na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, který by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nebudu opakovat slova paní ministryně, která bravurně zastoupila pana ministra financí. Jedná se zejména o možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn. Informace získané na základě této dohody mohou být také využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Končím bod 74, a protože mám jak předkladatele, tak zpravodaje na svých místech, mohu zahájit bod 75 a pokusím se ho projednat do polední přestávky. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Ráda bych vám stručně představila mezivládní dohodu označovanou jako IGA, která doplňuje nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí, označovaném jako SRM. Jde o jednu z klíčových součástí vznikající bankovní unie. Tato dohoda doplňuje text nařízení a řeší některé otázky související zejména s ustavením jednotného fondu pro řešení krizí. Co se týče obsahu této dohody, jde především o to, jakým způsobem se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech patřících do bankovní unie. Česká delegace na konferenci vyjednala pro Českou republiku rovnocenné podmínky a doporučila ke smlouvě přistoupit. Tato dohoda již byla v listopadu loňského roku projednána rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny, a dále byl v prosinci loňského roku udělen souhlas s ratifikací Senátem.
Děkuji paní ministryni a ještě nechám přednést zpravodajskou zprávu.
Svým konáním tady fakticky podsouváte, že se bojíte ji sem pozvat. My ne a já bych ji tady rád viděl. Aby se teď hlasovalo.
Já jsem nepochopil teď...
Aby se o tom návrhu hlasovalo teď bezprostředně. To znamená, je to návrh, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do doby, než bude zvolen předseda komise 47 a komise začne fungovat.
Kdo je proti? Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl.
Děkuji. Poslanecká sněmovna: b) nepředložily - následuje seznam 69 politických stran a hnutí. Tolik doporučení Poslanecké sněmovně z kontrolního výboru.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Nicméně při studiu výročních zpráv, a chci říct parlamentních stran, jsem se setkal s novinkou, která zatím tady nebyla. Je to novinka. Myslím si, že je to možné, i když je to nezvyklé. Nicméně pokud politická strana dělá něco mimo svoji hlavní činnost, tak je to tzv. vedlejší činnost a z toho se platí daně. Já si nejsem jist, že fakturovat poslancům expertní služby je hlavní činnost politické strany. Mnozí členové hnutí ANO se zlobí, když říkáme ANO a Agrofert, někdy tomu i rozumím, nicméně účetnictví hnutí ANO podle výroční zprávy vede firma Agrofert a všechny účetní doklady politického hnutí ANO 2011 jsou uloženy v sídle hnutí Agrofert. Pokud by totiž byla pravda a ten postup by odpovídal daňovým zákonům, tak by to mohla být podpora i pro ostatní politické strany, které zatím takový postup nezvolily, protože se oprávněně domnívaly, že by to mohla být komerční činnost, která nesouvisí s hlavní činností politické strany, a musely by z toho platit daň z příjmů. Já si myslím, že to možné je, opravdu, i když je to nezvyklé.
Tato smlouva byla podepsána 2. května 2014 v Praze. Jde o standardní komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Tato smlouva jistě napomůže rozvoji vzájemných hospodářských aktivit.